Takže můžeme očekávat nějaké šikanózní metody? Takže já bych rád, abyste odpověděl na vaše problémy. Jestli to podle vás je správně, tak tím vlastně už nejsou potřeba další otázky. To by bylo férové přece. To je ta pointa, není žádná jiná pointa. Takže obchoduje se zákony vysloveně, obchoduje se zákony.
Víte proč, pane premiére? Není to ani Babišova drahota, ani Putinova drahota. Je to globální inflace. A teď jste lepší, jste třetí nejhorší v Evropě, nebo nejlepší. Takže prosím vás, zkuste už něco udělat pro lidi. Dneska Německo dává daňové slevy, zlevní městskou hromadnou dopravu. Vy chcete vzít i slevy našim důchodcům. Nic jste neudělali. Údajně budete slavit v neděli sto dní vaší vlády. A Ukrajina, nemám připomínky, akorát samozřejmě ty uprchlíky byste konečně mohli i evidovat podle profesí. Institut trvalého bydliště, ano. Zkuste tu vládu řídit. Já chápu, že máte jenom tu Ukrajinu, ale ty ministry nevím tedy, jak je a kdo řídí. Takže to nefunguje. ... kdy konečně něco uděláte i pro české občany? Návrhy od nás máte velice konkrétní, takže já vám přeji hezké jednání v Bruselu... ... a držím palce.
S další interpelací vystoupí paní poslankyně Lucie Šafránková a připraví se pan poslanec Martin Kolovratník. Paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Vážený nepřítomný pane premiére, chci se vás zeptat na to, jaká je aktuální situace ohledně pomoci podnikatelům ekonomicky zasaženým dopady omezujících opatření v souvislosti s epidemií koronaviru v období od listopadu loňského roku do února letošního roku, kdy byly tyto restrikce ještě v platnosti. Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu totiž dosud nejsou zveřejněny výzvy ani parametry programu COVID - Ani dotčení podnikatelé nemají o stavu této věci a jejím časovém harmonogramu žádné informace. Tato pomoc by se měla týkat především oblastí cestovního ruchu, stravování, ubytování a pořádání kulturních a sportovních akcí. Vážený nepřítomný pane premiére, sdělte nám, a hlavně těmto našim podnikatelům a jejich zaměstnancům, prosím, kdy už budou moci konečně tyto programy využívat a kdy se tak dostanou k alespoň částečným finančním kompenzacím za vládní omezení jejich podnikání a jejich práce. V minulých týdnech byl rovněž avizován program finanční pomoci a kompenzací pro podnikatele v oblasti zájezdové dopravy. Konkrétně mělo jít o projekt COVID - BUS. Jaká je situace ohledně tohoto programu? Kdy bude schválen a kdy začne v praxi fungovat? Předem vám děkuji za brzkou odpověď.
Paní poslankyně, já vám děkuji za dodržení času. A nyní s další interpelací vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník a připraví se pan poslanec Radek Koten. Pane poslanče, máte slovo.
Já, pane premiére, se ve svém dotazu, ve své interpelaci budu věnovat digitalizaci, jednomu z vašich slibů, respektive ze slibů vládní koalice, které jste promítli i do vašeho volebního a poté vládního programu: digitalizace. To je naše shoda, ale v tomto momentě asi ta shoda končí. Cituji z toho, co jste veřejně deklarovali: "Postaráme se o to, aby se státu zlepšila paměť. Mezi úřady budou běhat data, nikoli občan. A jakmile svá data jednou poskytnete, už je po vás nebudeme nikdy chtít znovu." Konec citace. No, a jaká je realita, pane premiére? Ministr Rakušan rozebírá a demontuje Českou poštu a řeší tisíc a milion problémů kolem České pošty. Mluví o jakýchsi virtuálních zásuvkách, které někam do něčeho digitálního bude zasunovat, a to je všechno. My nevíme, kdo je tou odpovědnou osobou, kdo má tady tu agendu, tady ten váš slib, který bychom jako opozice klidně rádi podpořili, kdo ho má na starost. Jenom jsem zaslechl, že některé z projektů spadají přímo pod Úřad vlády, respektive pod vás, pane premiére. Takže já mám dvě konkrétní otázky: za prvé, co konkrétně dělá vaše vláda pro rozvoj digitalizace v České republice, kdo konkrétně je za to odpovědný? A za druhé, jestli máte nějaký milník, kdy tady v tom bodě digitalizace složíte účty a kdy ukážete, co jste dokázali.
S další interpelací v tuto chvíli vystoupí pan poslanec Radek Koten a připraví se pan poslanec Jan Síla.
Děkuji, vážená paní předsedající. Vážený pane nepřítomný premiére, já jsem vás tady minulý týden interpeloval ohledně cen energií, cen paliv a dalších věcí, nyní se to tedy promítá i do cen potravin. Takže vy to děláte na jejich úkor, na úkor jejich platů, musí sloužit sto a více hodin navíc.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. S další interpelací vystoupí pan poslanec Jan Síla a připraví se paní poslankyně Berenika Peštová. Pane poslanče, máte slovo.
Já bych chtěl interpelovat předsedu vlády ve věci plateb za státní pojištěnce.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Toliko prosím omluvy. A následně bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze, což jsou body z bloku zákony, první čtení. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Připomínám, že odpoledne se budeme věnovat bodu 119, což jsou ústní interpelace. Po bodu 119 bychom projednávali body dle schváleného pořadu schůze, případně body z takzvaného opozičního okénka, pokud budou navrženy. A nyní se ptám, zda má někdo návrh na změnu schváleného pořadu? Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážený pane ministře, příliv běženců z Ukrajiny se zatím nezastavil a stále se zvyšuje. Hnutí ANO všechny tyto kroky současné vlády plně podporuje a vždycky podporovat bude. A v poslední řadě, zda požádalo Ministerstvo vnitra o seznamy propuštěných vězňů, kteří se měli za příslib amnestie zapojit do probíhajících bojů v rámci obrany na Ukrajině?
Děkuji za otázku. Vaše první otázka je otázka velmi složitá - co děláme s příchozími muži. To je samozřejmě specifická skupina. A teď je velká otázka, určitě o tom můžeme tady vést diskusi, je tady nějaký platný zákon Ukrajiny, ale my jsme Česká republika, my v téhle chvíli sledujeme neuvěřitelný odpor a boj Ukrajinců proti ruské přesile, obrovské nasazení ukrajinských mužů, kteří jsou ochotni jít, byť žádný vojenský výcvik neměli, a projdou jím za tři dny, bránit svoji vlast tak, jak už Evropa dlouho nepředvedla, a troufám si říct, že většina z těch států v našem geografickém prostoru by to ani neuměla. Nemám na to ani žádnou legislativní oporu. Kdo jsme, abychom řekli: Vy musíte jet zpátky? Jaký k tomu máme právní titul je posílat zpátky na Ukrajinu? Oni sem přišli, oni žádají o dočasnou ochranu a my se řídíme přece právním řádem České republiky, nikoli právním řádem Ukrajiny, a můžeme si o tom myslet, co chceme. Podporuji Ukrajinu, podporuji především ženy a děti, které tady jsou, a nebudu z toho vylučovat muže. Nevím, musím také zjistit, jestli má česká policie tuhle informaci, také vám ji dodám v souhrnu toho, na co jste se určitě ptal, nicméně upozorňuji na to, že česká policie, cizinecká policie dělá maximum pro to, aby bylo zabezpečeno bezpečí občanů České republiky.
Děkuji panu ministrovi a nyní s doplňující otázkou pan poslanec.
Já jsem něco podobného očekával, samozřejmě, já vím, že nemůžete mi tady z fleku říci ta data, jsem rád, když je dostanu do toho pátku.
Ještě s reakcí pan ministr.
Já jsem přece nikdy neřekl, že sem do České republiky přijdou jenom ti lidé, které bychom si tady přáli. Ale jaké je to řešení? Jsem rád, že primárně ženám a dětem, určitě jsou tam i muži, jsou tam staří muži, jsou tam zcela nezávadní muži, a prostě podle jednoduchého rozložení společnosti tam najdeme i takové jedince, které bychom si tady nepřáli, a musíme si na ně holt dát pozor.
Tento náš návrh zákona samozřejmě nijak nepoškodí občany, kteří z objektivních důvodů nemohou pracovat, tedy naše seniory či zdravotně postižené. Naopak, naopak jim z toho celkového hlediska pomůže a postihne pouze ty, kteří sociální dávky vědomě zneužívají, práci si nehledají, ač jsou práceschopní, a podvádí naše úřady a naše občany, daňové poplatníky. Jde také o ukončení nemravné praxe takzvaného obchodu s chudobou a boj proti rozšiřování stávajících a proti vzniku nových takzvaných vyloučených lokalit. Je to přece ČSSD, to si tady řekněme na rovinu. Tady tím odpovídám ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi, ale on to moc dobře ví, protože celou dobu tou hlavní žábou na prameni bylo ČSSD. A jak víte, a víme to všichni, tak jsme nemohli za žádnou cenu ani z ministryně Marksové Tominové za ČSSD, ani z ministryně Maláčové za ČSSD vydolovat jakýkoli návrh zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými, takže to byly ty žáby na prameni, ale ty už tu nejsou. ČSSD propadla oprávněně ve volbách. Náš návrh zde nastavuje i přehledné podmínky definující minimální hygienické a technické standardy bytů, na které lze tyto sociální dávky vyplácet a čerpat. Ti občané jsou opravdu zoufalí z toho stavu, který je, takže skutečně není čas čekat. Každý měsíc je dobrý k tomu, abychom to zneužívání ukončili. Ano, máte pravdu, moje vystoupení bylo emotivní.
Pane ministře, děkuji za odpověď a dodržení času. Nyní bych požádala pana poslance Lukáše Vlčka, aby přednesl svoji interpelaci opět na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.
Pane ministře, máte slovo.
Každé české dítě a jakýkoli absolvent jakékoli školy musí mít jednu základní dovednost, a to je umět se učit novým věcem. Musíme skončit s memorováním. Musíme přejít na výuku, která bude učit děti dávat věci do souvislosti, schopnosti logicky myslet, kriticky myslet. My jsme tento týden v pondělí jako ministerstvo zahájili veřejné připomínkové řízení o tom, co se v rámcovém vzdělávacím programu změní. Může rozhodnout každý, kdo se do připomínkování tohoto dokumentu chce zapojit. Vyzývám k tomu všechny, kdo má zájem. Zajímá nás názor veřejnosti na to, co by se děti ve školách měly učit. Na připomínkování má veřejnost měsíc. Jedna z věcí, které třeba odborná komise ministerstva navrhla, je to, aby druhý cizí jazyk na základní škole byl povinně volitelný - opakuji, nerušíme druhý cizí jazyk, vůbec ne, ale navrhujeme, aby byl povinně volitelný, to jest ten, kdo se chce učit druhý cizí jazyk, tak tu možnost měl, dokonce mu zlepšíme kvalitu tohoto vzdělávání, protože navrhujeme, aby už od pěti žáků mohla vzniknout taková skupina pro druhý cizí jazyk. Zatímco RVP procházely jen dílčími revizemi, které ne vždy byly koncepční, teď chceme, aby to bylo jinak. Musí to být kompromis, který máme ambice najít. Nemůže to být něco jak ve starém dobrém filmu Škola základ života, kdy paní profesorka tvrdila, že student neví, ani kdy byla bitva u Jerez de la Frontera, za což mu nemůže dát ani dostatečnou - to je jeden extrém. Druhý extrém je, že budeme vychovávat sebevědomé jedince, kteří si myslí, že úplně všechno najdou na internetu, a nic dalšího nepotřebují. Změna nesmí zůstat jen na papíře, musí se promítnout do škol. Chceme v tom co nejšířeji zapojit veřejnost, hlavně rodiče, především ti musí pochopit nutnost změny. Vše bude záviset na tom, kdy se podaří vytvořit RVP a přípravu a podporu pro školy. Pevně si přeji, abyste se všichni do toho zapojili.
Tudíž není zde času nazbyt a je nutná reakce. Ale i tak bych se chtěl zeptat, jaký je tedy konkrétní harmonogram, konkrétní plán dalších časových kroků?
Požádám pana ministra školství o odpověď. Pane ministře, máte slovo.
Následně potom na základě vyhodnocení Národního pedagogického institutu proběhne veřejné výběrové řízení, kam se může přihlásit každý, aby mohl připomínkovat obsah vzdělávání. Naším cílem je, aby třeba obsah výuky matematiky neřešila pouze Jednota českých matematiků a fyziků. Jako matematik se vždycky s ostatními matematiky domluvím na tom, že lomené algebraické výrazy v devátém ročníku jsou prostě nutnost, nicméně to je něco, co si myslím, že už do dnešního školního vzdělávacího programu nemusí patřit. Záleží na uvážení učitele. Budu rád o tom diskutovat i tady ve Sněmovně s kolegy jak z koalice, tak z opozice. Budeme pracovat - což přímo ty rámcové vzdělávací programy vyžadují - na změně systému přijímacích zkoušek. Jednotná přijímací zkouška, zdá se, se přežila a neposkytuje státu žádnou jinou informaci než to, jak je na tom dané dítě ve srovnání s ostatními stejně starými dětmi. To je základní informace nejen pro stát, ale i pro rodiče.
Děkuji panu ministrovi. Nyní ještě zkonstatuji, že došla omluva pana ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, a to dnes od 16 do 17.30 hodin z pracovních důvodů. Prosím.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chtěl bych vás interpelovat v zastoupení většiny zdravotníků a obyvatel této země. Předvolební slib vaší vlády pravidelně valorizovat platby za státní pojištěnce byl zrušen." Možná se dá souhlasit s vaším a premiérovým tvrzením, že v letošním roce ještě budou mít zdravotní pojišťovny díky svým rezervním fondům dostatek finančních prostředků na úhradu zdravotní péče, ale problémy nastanou jistě v příštím roce vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny nebudou mít žádné rezervy, a navíc přibude platba za zdravotní pojištěnce ukrajinských utečenců tím pádem. Již od března by mělo probíhat dohodovací řízení o platbách za zdravotní péči. Zajímal by mě váš postoj k těmto jednáním. Nechci vás tlačit ke zdi, ale zajímal by mě termín, kdy si představujete zavedení automatické valorizace plateb za státní pojištěnce a varianty vyměřovacích...
Nyní bude reagovat pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. A já v mezičase přečtu došlou omluvu, a sice pana poslance Patrika Nachera, od 16 do 18 hodin z pracovních důvodů bude pan poslanec omluven. A nyní pan ministr zdravotnictví. Prosím, máte slovo.
Za ukrajinské uprchlíky bude vybráno pojištění, které bude platit stát. Ano, je to pravda, toto pojištění přibude pojišťovnám ve výši zhruba 5 miliard, možná 6 miliard, záleží na počtu uprchlíků. Část té péče navíc bude hrazena z Evropské unie, typicky očkovací látky. Navíc jsme se dohodli tento týden s komisařkou, která navštívila Českou republiku, na tom, že velmi pravděpodobně získáme přístup do dokumentace, zdravotnické dokumentace pacientů z Ukrajiny. Ale to už je jenom vedlejší bod. Úhrady za státní pojištěnce, to navýšení v letošním roce, vycházelo z toho, že zůstatek bude 11 miliard. A máte pravdu, z hlediska financování roku 2023 je potřeba nějakým způsobem pokračovat dál i kvůli dohodovacímu řízení. A proto, a tady naprosto souhlasím, je potřeba do konce června mít jasnou představu o tom, jak bude valorizována úhrada za státní pojištěnce. Současně ta úhrada musí predikovat pro pojišťovny nějaký vývoj, který ale nebude mít ten rizikový faktor, že kdyby se snižovala HDP nebo průměrná mzda nebo minimální mzda, že by došlo k snížení úhrad za státní pojištěnce.
Já velmi děkuji za dodržení času. A je zájem o doplňující otázku?
Děkuji za informaci, byla vyčerpávající.
Takže je ještě zájem o reakci pana ministra? Prosím.
Je třeba využít, paní předsedající, ten čas k tomu, aby člověk mohl a měl tu příležitost diskutovat s poslanci. Netuším, co kde v médiích zaznělo.
Já položím otázku, a je to prosím řečnická otázka, znám odpověď. Kdo byl ve vládě posledních osm let? Kdo nebyl schopen v této oblasti nic udělat? Kdo navrhl jediný zákon, který prošel? Tady pan poslanec Jan Bauer z opozičních lavic. Tak tady prosím teď neplakejte, když po třech měsících si chceme vzít nějaký čas a udělat to dobře, s rozmyslem, s řádným legislativním procesem. To je úplně špatně.
Vaše faktická poznámka vyvolala sérii tří zatím dalších faktických poznámek. První je paní poslankyně Fialová, druhá v pořadí paní poslankyně Šafránková a nakonec pan poslanec Králíček. Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.
Já jsem také chtěla reagovat obdobně jako kolegyně Eva Fialová na to, že tady ten návrh byl už tři roky zpátky. Hájili jsme ho, dostali jsme ho až do třetího čtení, kde nám ho bohužel zablokovala právě Pirátská strana, takže nebyl schválen. Ale i na tomto zákonu se podílel právě váš kolega pan Bauer.
Ano, děkuji.
Já bych také začal řečnickou otázkou, jestli by pan Bauer prosadil zákon bez podpory tehdejší koalice, a to je právě ten rozdíl. A teď chcete čas?
Další v pořadí s faktickou poznámkou pan poslanec Juchelka. Vaše dvě minuty, pane poslanče.
I proto například máme opoziční okénko ve středu... ... od 18 hodin, kde máme hodinu na opoziční návrhy, ve čtvrtek tedy, kde máme opoziční návrhy. A že se neudělalo nic? Například v rámci rodinné politiky? A takhle bych mohl pokračovat dál a dál v sociální oblasti. A já se domnívám, že ten rozdíl je prostě očividný. Ano, pan poslanec Bauer a jeho "třikrát a dost" prošlo, protože jsme se za to postavili i my jako vládní strana hnutí ANO v minulém volebním období, ale teď tady neprochází vůbec nic a bavíme se už půl hodiny z té hodiny našeho opozičního okénka o tom jednom jediném návrhu.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Ten nabídl své služby postiženým obcím, tehdy však nikdo nevěděl, jakou cenu si pan Polčák naúčtuje. Nyní se bavíme o provizi cirka 8 milionů korun, kterou pan Polčák chtěl, teď už ji zase nechce, teď chce odměnu za práci pro své kolegy, nevíme jakou a nevíme, za co. Jsou mi známa vaše mediální prohlášení, tento problém je však daleko hlubší a zásadnější než holé odbytí, že to pan Polčák tak nemyslel a ta částka taky nesedí. Řekněme si to na rovinu: pan europoslanec Polčák zobchodoval jako advokát svůj politický vliv. Novelu, kterou finalizovalo Ministerstvo vnitra a schválila drtivou většinou Poslanecká sněmovna, prodal obcím, které postihly výbuchy ve Vrběticích, za osm mega. Ptám se vás: Jak budete řešit, aby do budoucna nebyla zneužita státní správa a Poslanecká sněmovna za účelem zisku advokátů a advokátních kanceláří? Jak hodláte ne mediálně, ale skutečně tuto bezprecedentní situaci řešit? Jste bývalý starosta města Kolína. Jakou vy osobně máte zkušenost s politiky s právním vzděláním tohoto typu? Schvalujete postup pana Polčáka? Děkuji vám za odpovědi.
Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane poslanče. Každý z nás máme právo pojmenovat naši interpelaci, jakým chceme způsobem, ale já jsem v těch dvou minutách - možná vám nestačil na to vyslovení otázky čas a využijete to v té zbývající minutě - neslyšel nic o tom, co jste tady tak provokativně napsal do názvu, a to je zneužití Ministerstva vnitra.